Všechny kraje a všichni poskytovatelé každoročně řešili problémy s tím, že výplaty byly se zpožděním.
Já bych navázal na slova pana ministra.
Děkuji za slovo. Mě by zajímalo - já asi ty dotazy budu klást později, protože pan ministr je teď v družném rozhovoru. Naše pojetí biopaliv a plnění těch závazků je velmi smutné ze tří důvodů. Takže tady tu špatnou technologickou realitu, špatnou kvalitu, ještě více pošlapáváme tím nevhodným distribučním modelem. Já si myslím, že to prostě není správně. Popíráním principu technologické neutrality, popíráním toho, že by ten mix měl být co nejpestřejší, jdeme přímo proti tomu. Tam se počítalo s tím, že se biopaliva první generace omezí na polovinu oproti současnému stavu. Potom v té směrnici jsme v podstatě na stejném stavu jako teď.
Já tady musím za sebe říct, že eutanazie, tak jako po celou dobu, v sociální demokracii byla vždycky k diskusi, a zatím jsme ji vždycky vnímali jako osobní rozhodnutí každého člověka, jak se k této problematice postaví. A znova říkám, je to k diskusi, není to v programu pro příští volby. Takže kolegové, kolegyně z ANO, můžete být v této věci klidní.
Děkuji a nyní pan poslanec Onderka, připraví se paní poslankyně Aulická.
Tento pozměňovací návrh upravuje dřívější odchod do starobního důchodu pro osoby vykonávající práce v náročných profesích. Dalším cílem je předcházet negativnímu sociálnímu jevu vynuceného odchodu do předčasného starobního důchodu. Tam je potřeba si uvědomit, že zde dochází k trvalému krácení výše starobního důchodu a z důvodu ztráty pracovní schopnosti v původní profesi bez možnosti nabýt pracovní potenciál odpovídající jiné profesi. Chápu, že se bavíme o solidárním systému, bavíme se o důchodech jako takových, které jsou uzákoněny, ale přesto si myslím, že bychom právě tyto profese, tyto zaměstnance, měli zvýhodnit. Na ostatní veřejné rozpočty nemá návrh zákona žádný vliv. Jestli se nepletu, diskutovala se i na důchodové komisi pod vedením tady přítomné paní ministryně Maláčové a vstup do rozpočtu, to znamená náklady finanční do rozpočtu České republiky, jsou z tohoto pohledu minimální. Děkuji a přeji pěkný den.
Děkuji, nyní tedy paní poslankyně Aulická. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. A možná si ještě dovolím malý poznatek.
Děkuji a nyní paní poslankyně Valachová, v tuto chvíli jako poslední přihlášená v obecné rozpravě.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, pokud mluvím s lidmi, se kterými se setkávám, s účetními, učitelkami, soustružníky, prodavačkami, skladníky, zkrátka všemi povoláními, a dojde na důchody, žádají mě lidé jako svou poslankyni o několik jasných věcí. Chtějí, abychom tedy konečně tuhle nespravedlnost narovnali. Potom se na mě obracejí často ženy, které vychovaly děti a které v důsledku toho mají velmi často nižší důchody než muži, a v České republice je to bohužel stále pravidlem. To je druhá věc. I tady máme, kolegové a kolegyně, příležitost lidem vyhovět.
Pokud ale uznáte, že potraviny a zemědělství je hlavním zdrojem, aby se vyráběly potraviny, potom se musíte zamyslet, jak dalece je možno pěstovat tyto energetické plodiny na zemědělské půdě. Ono musí zařadit nějaké tyto podmínky, aby se zvedl objem tady těchto ekologických s velkými uvozovkami plodin na výrobu energie. Ale tady se nebavíme jenom o přimíchávání biopaliv z řepky, což je řekněme detail. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Kott, faktická poznámka.
A souhlasím s tím, co říkal kolega Holomčík.
Několik dalších faktických poznámek - nejprve pan poslanec Pávek, poté pan poslanec Ferjenčík.
Pane kolego Kotte, prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem zemědělec 20 let, takže opravdu vím, o čem mluvím, není to tak, že si mám něco zjišťovat. A to platí i o bioplynových stanicích a dalších. To nejsou žádné potravinové přebytky, o kterých se tady snažíte informovat.
Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Holomčík, všechno faktické poznámky.
Využiji toho, že se ta debata vede k jednomu konkrétnímu pozměňovacímu návrhu, a zareaguji na kolegy. Shodou okolností v České republice vždycky se ty závazky plní způsobem, na kterých vydělají firmy pana premiéra.
Další faktická poznámka - pan poslanec Holomčík, poté pan poslanec Pražák.
Je to velmi složité, ale o tom teď nechci mluvit. My se vlastně teď pořád... Ty chyby vlastně pořád opakujeme. Krok, který potřebujeme udělat, je vydat se cestou technologické neutrality. Nechci, aby se to točilo kolem tohohle konkrétního příkladu, těch věcí je víc. Je to běh na dlouhou trať a musíme s tím začít co nejdřív.
Děkuji.
Takže tady ta predikce je pro mě strašně důležitá. Takže to jsou dvě otázky.
Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kott, poté pan poslanec Jaroslav Holík.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych ve stručnosti chtěl zareagovat na slova Radka Holomčíka. No ono je to všechno asi o trošku složitější, než nám tady vykládal. My jsme se k něčemu zavázali a musíme to samozřejmě v rámci Evropské unie plnit. Takže to je první záležitost. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času.
A měl bych teď dotaz na pana ministra. Celá Evropská unie se předháníme, jak vyrobit lepší motory. V současné době platí Euro 6, připravujeme Euro 7, konstruktéři motorů si rvou vlasy. A já si myslím, že je to víceméně zbytečné. Já tvrdím, že ne!
Tohle není věc zemědělců v tom smyslu. A já bych chtěl připomenout ten argument, co jsem tady říkal už několikrát, když jsme navrhovali zrušení povinného přimíchávání. A ano, pokud bychom šli touhle cestou, tak se v návaznosti na technologickou realitu v naší zemi několik let nestane nic, prostě pořád ta biopaliva první generace budou dominantní. Nečekám, že teď to zrušíme a příští týden to bude jinak, ne, potrvá to několik let, ale musíme s tím začít co nejdřív.
Pan poslanec Pávek, faktická poznámka.
Osobní asistent je v uvozovkách řízen klientem. Ten si ho vybírá a následně se jedná o zajištění jasně specifikované pomoci a podpory klienta po dohodě s ním. V případě sloučení obou služeb tak, jak je v tom projednávaném návrhu původně, současně hrozí, že v praxi jeden či druhý typ sloučené služby převládne, a konkrétní pomoc klientovi nebude možná tak, jak byl dosud zvyklý a co skutečně potřebuje. Zase je to věc, na kterou velmi a velmi upozorňovala především Národní rada osob se zdravotním postižením. Návrh velmi dobře reaguje na potřebu snížení administrativní a celkové zátěže poskytovatelů, kteří mají v současné době zaregistrováno více sociálních služeb. K pozměňovacím návrhům s tím, že všechny mají písemné zdůvodnění, se přihlásím ještě v podrobné rozpravě.
Ty peníze se přece nikde neztrácejí. Řekněme si, jak kraje rozvíjely svoje sociální služby, jak transformovaly svá pobytová zařízení, a to přece všichni víme, že je správně. sociální služby je potřebují a všichni víme, že nás bude čekat další navyšování, pokud chceme udržet kvalitu sociálních služeb. To znamená, neříkejme to jako nějakou obr zásluhu. To je prostě logický vývoj tak, jak nám stárne populace a tak, jak chceme všichni zkvalitňovat sociální služby v České republice.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já si dovolím reagovat, vaším prostřednictvím, na svého opravdu váženého kolegu, pana poslance Kaňkovského. Je to dobře, samozřejmě. Usilovali jsme o to, aby sociální služby byly kvalitnější, nikdo to nezpochybňuje. Jsem samozřejmě ráda, že peníze do sociálních služeb jsou a souhlasím s vámi, že bude potřeba tam ty peníze navyšovat v budoucnosti ještě více.
Já jenom zase krátká reakce na paní kolegyni Gajdůškovou, vaším prostřednictvím. Ale pořád se to neříká tak, jak to je - je to navýšení té maximální sazby. Není to tak, jak to bylo uvažováno, a stejně to tak schváleno nebude. To znamená, nebylo by to skokové navýšení u každého klienta.
Děkuji.
Já bych ráda zdůraznila, že ministerstvo nezvládlo připravit potřebnou novelu zákona o sociálních službách. Je mi líto, ale to vyjednávání s kraji, s poskytovateli mělo dělat Ministerstvo práce a sociálních věcí. U řady jiných oblasti si můžeme říct, že to je třeba meziresortní, že prostě nebyla tak snadná součinnost, ale tady to je výsostná agenda MPSV. Ráda bych, ale takhle to vidím. Tak teď se bez odůvodnění nedoprojedná tahle věc, která by mohla významně pomoci. Je to současně novela, která by umožnila snížit administrativu pro poskytovatele, ale zajistila by tu individuální péči, individuální přístup k různým cílovým skupinám, to, aby samozřejmě co největší přednost mělo skutečně respektování potřeb klientů. Ještě zmíním: byla tam zanesena i například možnost sociálně terapeutické činnosti v azylových domech, a to již zmíněné navýšení úhrad, které je prostě potřeba kvůli inflaci. Když to shrnu, byla to novela vyjímající několik věcí z návrhu, který rozjednalo, ale nedopřipravilo ministerstvo. Byla to poslanecká reakce na tuhle neschopnost to domluvit. A bohužel to končí evidentně na tom, že ministerstvo se s tímhle nevyrovnalo. Mně to je líto, protože to bude k neprospěchu poskytovatelů, a nakonec bohužel i klientů těch služeb, i když chápu, že tam panují jisté obavy -
Paní poslankyně, já se omlouvám, je 18 hodin.
Poslední věta. Většina obav je tam, myslím, vysvětlena, aby bylo jasné, v čem to míří k nápravě.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu První kolo proběhlo dne 7. července.
První volební bod v tomto bloku je návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu. V prvním kole byl zvolen do dozorčí rady náš kolega, pan poslanec Miloslav Janulík, a teď tedy nám zbývá obsadit jedno zbylé uvolněné místo. V souladu s jednacím řádem postupuje na něj dvojnásobek počtu členů, kteří mají být zvoleni, tedy dva kandidáti. Vybírat budete z těch dvou, kteří dosáhli před týdnem největší počet hlasů, a je to pan Jindřich Kadrnka, nominován TOP 09 s počtem 56 hlasů, a pan Jaroslav Lempera, nominován sociální demokracií s počtem 62 hlasů.
Děkuji, že jsem se dostala ke slovu. Já bych tady chtěla navrhnout bod, který jsem už navrhovala nejméně třikrát, a to zrušení pandemické pohotovosti. Pak to tady můžete vydezinfikovat klidně po mně, mně to nevadí. Navrhuji tento bod, protože si myslím, že opravdu už tady toho bylo dost. Jak jsem řekla, navrhovala jsem tento bod už třikrát, bohužel mi nebylo vyhověno. Také jsem zde navrhovala za celou dobu pandemie otevření škol, také jsem navrhovala, aby děti nemusely nosit roušky, respirátory, předložila jsem tady všem poslancům také ústavní žalobu, ke které bylo potřeba 25 poslanců. Dovolím si citovat britského premiéra Borise Johnsona. Cituji: "Končí diktát vlády, svěříme lidem odpovědnost za boj s virem." Dále cituji: "Británie chce k viru přistupovat jako ke chřipce." Proto jsem tedy navrhla jako první bod na dnešek zrušení pandemické pohotovosti, a pokud by to neprošlo, tak tam je alternativní návrh ve čtvrtek jako první bod.
Tam jsme si řekli, že to nejde podle pandemického zákona, načež upravil svůj návrh jako diskuse o zrušení pandemické pohotovosti.
Opravuji svůj návrh na diskuse.
V tom případě navrhujete stejný bod jako pan předseda Okamura. První bod v pátek, dobře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to novela zákona o střetu zájmů, která reaguje na rozsudek Ústavního soudu z února loňského roku. Už tu leží skoro rok. Opravdu by bylo záhodno to co nejdříve napravit.
Poprosím pana poslance Výborného, připraví se pan poslanec Lubomír Volný.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Vnímám, že zde ve Sněmovně je vůle dnes odpoledne projednat senátní vratky.
Vychází se z toho, že neposílání dětí do školy je vůbec nejvážnější přestupek, kterého se má tento návrh týkat. Druhý doprovodný pozměňovací návrh je spíše technického charakteru. Návrh zákona jsme předkládali už na podzim roku 2018 a bylo to mimo jiné v reakci na několik návštěv ve vyloučených lokalitách, kde jsme se jako poslanci účastnili jednání a byli jsme místními lidmi a starosty požádáni o pomoc. Za další, návrh nepřichází v žádném případě v nevhodnou dobu. Načasování finálního hlasování je náhodné, to asi všichni víte, ale nemohlo přijít v příznačnější dobu. Za další, návrh rozhodně není namířen proti chudým lidem, naopak. Navíc my neobjevujeme Atlantidu. Prostě to jednoduše není pravda. Za další, obce zcela jistě nebudou tento institut zneužívat. Sám to vím ze své starostenské praxe, protože to není v zájmu těchto obcí. Jen potřebují do rukou srozumitelný nástroj, jak chronické přestupkáře varovat, že jejich chování nezůstane bez odezvy. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Komplexní pozměňovací návrh, který byl s Ministerstvem práce a sociálních věcí konzultován, především zmírňuje dopad návrhu na práva nezaopatřených dětí tím, že jim zachovává částky životního minima. Jsem tedy ráda, že do návrhu byla na základě impulzu ministerstva zapracována právě proto alespoň ochrana pro nezaopatřené děti. Postoj Ministerstva práce a sociálních věcí je tedy i nadále stejný vzhledem k uvedeným obavám o soulad s ústavním pořádkem. Když se dostanete do problémů, tak vám má pomoci, ale měl by vás vyhoupnout zpět do normálního života. Některá z nich se nám podařilo realizovat, některá bohužel vůbec. Není na nich shoda napříč politickým spektrem. Důležité za mě je, že to není o sociálních dávkách. Je to o celé řadě dalších kroků.
My jsme na posledním jednání zdravotních pojišťoven toto projednávali a já chci upozornit na jednu věc.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den ještě jednou. Hlasovací procedura by byla následující - nebo tak, jak byla odsouhlasena: Návrhy legislativně technických úprav, které byly předneseny ve třetím čtení - takové jsme tady neměli.
Děkuji. Slyšeli jste návrh procedury. Není tomu tak. Proceduru schválíme v hlasování číslo 59, které jsem zahájil. Hlasování číslo 59, ze 153 přítomných pro 136, proti nikdo.
Teď bychom mohli hlasovat o legislativně technické úpravě, která byla schválena na výboru. Stanovisko bylo doporučující.
Pan ministr? Kdo je proti? Hlasování číslo 60, 154 přítomných, 145 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Děkuji vám. Hlasování číslo 61, 154 přítomných, 123 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 63, ze 155 přítomných 149 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno před hlasováním o celém návrhu zákona a odročeno do doby projednání sněmovního tisku 229 v Senátu. U stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místo paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, máte slovo.
Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Předám řízení schůze. Předtím možná dávám do úvahy předsedů klubů, jestli bychom trošku neprotáhli třetí čtení, nebo jestli opravdu přestávka v jednu hodinu.
Prosím, máte slovo.
Bohužel.
Nyní se tedy budeme zabývat...
Já si opravdu myslím, že panuje řada nejasností. Opravdu si myslím, že je škoda, že odmítáte připustit v Poslanecké sněmovně jasnou, srozumitelnou diskusi.